Při pohledu do legislativní knihovny eKLEP je stav tohoto návrhu stále ve fázi připomínkové řízení ukončeno a ani webové stránky ministerstva tuto vyhlášku neevidují mezi platnými právními předpisy. Tento stav je vzhledem k blížící se navrhované účinnosti vyhlášky velmi znepokojující. Při představení tohoto návrhu jsem očekávala velký odpor zemědělské lobby a obávala jsem se, že právě tato lobby celý návrh vyhlášky zablokuje. Byla bych velmi ráda, kdybych se mýlila a tato vyhláška byla připravena k tomu, aby vešla v platnost, a nikoli aby zůstala někde schovaná v šuplíku. Mám tedy dotaz. V jaké fázi je nyní návrh vyhlášky o ochraně zemědělské půdy před erozí neboli protierozní vyhlášky?
Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Armáda České republiky a resort obrany jako celek má dlouhodobě problémy sehnat odborníky na IT. Nábor nových lidí z civilu pro informační technologie je v poslední době stále komplikovanější, což je způsobeno konkurenčním prostředím na trhu práce. Armáda není schopna nabídnout odborníkovi v IT plat, kterým by konkurovala civilním firmám. A například na Olomoucku se plat vojáka z povolání v hodnosti nadporučíka či kapitána pohybuje těsně nad nástupním platem studentů do IT firem. Co se týče občanských zaměstnanců, nelze o konkurenceschopnosti mluvit vůbec. Co je horší, nyní už platům vysokoškolsky vzdělaných občanských zaměstnanců IT odborníků začínají konkurovat profese jako pokladní v Lidlu nebo skladník v Kauflandu.
Žádám poslance o dodržování času. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Moc vás vítám. Čísla ohledně dětí v ústavní péči v naší zemi byla horší z toho, jak vypadala ze statistik, než jaká je realita.
Paní poslankyně, děkuji za perfektní dodržení času.
Dobré dopoledne, vážené paní a pánové. Budeme pokračovat faktickou poznámkou pana poslance Španěla a pak další přihlášení do rozpravy.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ano, zásluhovost je v pořádku, ale je přece již zohledněna ve výměře důchodu. Valorizace - co je valorizace? To je přece náhrada za inflaci. A nezlobte se, největší křivda, kterou vidím na českých důchodcích od všech minulých vlád, byla valorizace v procentech. My musíme přidávat všem lidem pak už stejně, protože rohlík na krámě se přece zdraží všem stejně.
Není to přece tak, že bychom měli ten systém dělat zcela rovnostářský. Můžete to určitě předložit, můžete to mít jako svůj legitimní návrh, můžete si to také myslet, ale ten systém takhle dnes nastaven není.
Výše důchodů a zásluhovost je zohledněna při vlastním výměru. Opakuji, při vlastním výměru. Znovu opakuji, všem důchodcům se pak zdražuje stejně. To není pravda.
Nyní tedy paní poslankyně Šafránková, připraví se pan poslanec Ferjenčík.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, na úvod chci říci, že zvýšení důchodů je nutné a samozřejmě jeho zvýšení dlouhodobě prosazujeme a podpoříme. Je však nutné zároveň provést komplexní důchodovou reformu, protože se bude stále prodlužovat průměrný věk a zvyšovat počet penzistů. SPD nechce zvyšovat věk odchodu do důchodu a chce podpořit mladé pracující rodiny s dětmi, protože pro udržitelnost průběžného prvního pilíře penzijního systému je nezbytné, aby došlo ke zlepšení demografického vývoje. My platíme na penze našich rodičů a na naše penze budou platit naše děti. Toto individuální spoření by mělo být chráněno před inflací a stát by měl garantovat jednoprocentní zhodnocení. Měli bychom si také uvědomit, že v České republice máme velkou část lidí, kteří mají důchody pod 10 tisíc korun, a měli bychom vědět ještě jednu fatální věc. V současnosti tu máme desetitisíce živnostníků, kteří budou mít extrémně nízký vyměřovací základ, a jejich důchod, pokud neuděláme změny, jim nevystačí ani na složenku za elektřinu, natož na bydlení a jídlo. A jak si vedeme ve srovnání se zahraničím? Je těžké srovnávat nominální úroveň, protože v různých zemích jsou různé náklady, a to platí i o České republice. Důchod 10 tisíc na venkově, když máte svůj domek a zahrádku, je sice málo, ale přežijete. Ve velkém městě v nájemním bytě přežijete jen tehdy, pokud máte partnera a máte dva důchody. Důchody v zahraničí na západ od nás jsou vyšší a jeden z důvodů je, že zahraniční firmy, které u nás investovaly, vyvážejí zisk domů a z něj pak jsou mimo jiné financovány vyšší mzdy i vyšší důchody. Díky tomu, že jsme se stali montovnou Evropy, tak jsme současně i ti, kdo fakticky vydělávají na vyšší důchody Němců nebo Francouzů.
Děkuji paní poslankyni Šafránkové. Jejich cílem je odradit od útoku na Írán. Nežijeme v normálním regionu a vidíme, jak kolem nás vybudovaly základny okupující mocnosti. Vměšují se do regionálních záležitostí, napadají jiné země bez ohledu na základní principy mezinárodního práva, bez souhlasu OSN. Tak prosím, když citujeme, citujme to celé! Byl to snad Írán? Nebyly to náhodou Spojené státy americké, Velká Británie a Francie? Tak prosím, přestaňte už s tou demagogií! Tohle je zákon, který se týká ekonomických zájmů České republiky a ekonomických zájmů Evropské unie, jejíž jsme součástí. Tak jestli chcete být součástí Spojených států amerických, tak to řekněte nahlas! A nevymlouvejte se tady na naše spojenectví s Íránem. Já nemám žádný problém. Tak mě tady nepoučujte!
Já vám děkuji a dodatečně se omlouvám, že jsem neposkytl prostor pro závěrečné slovo. Tak a končím tento bod, definitivně. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona obsahující dvě významná opatření v oblasti důchodového pojištění, která jsou též realizací záměru programového prohlášení vlády. Toto zvýšení základní výměny důchodů se bude týkat všech důchodů, to jest jak nově přiznávaných důchodů, tak důchodů vyplácených. Druhé opatření, které je navrženo, se týká důchodců, kteří dovršili věk 85 let, a spočívá ve zvýšení procentní výměry jejich důchodu o tisíc korun měsíčně. V případě, že důchodce bude pobírat více důchodů, zvýší se takto procentní výměra starobního důchodu. V tomto případě se důchod zvýší o tisíc korun měsíčně od splátky důchodu splatné v lednu 2019, a to bez žádosti. Prosím o vaši podporu předloženého návrhu zákona, který se bude týkat všech důchodců a přinese posílení jejich příjmů.
Tak jak bylo řečeno, předložená novela obsahuje dvě části. Navrhovaná opatření se budou týkat jak nově přiznaných důchodců, tak i těch, kterým jsou již důchody vypláceny. Navýšení základní výměry důchodů i penzí lidí nad 85 let je navrhováno nad rámec pravidelné valorizace důchodů. Nový upravený rámec výpočtu důchodů relativně více pomůže těm, kteří pobírají nízké důchody. Možná překvapivě rychle se důvodová zpráva vypořádává s výpočtem dopadů, které budou mít navrhovaná řešení do státního rozpočtu. Podle něj návrh zvyšuje mandatorní výdaje nejen v krátkém období, ale i v delším horizontu s dlouhodobými dopady do veřejných financí České republiky. Dámy a pánové, je zřejmé, že předložený návrh nepředstavuje žádnou koncepční materii, která by nabízela trvalý rámec vývoje a zvyšování důchodů v příštích letech, ani nepřináší řešení pro vyplácení důchodů budoucím generacím. Nejde o žádnou reformu, ale pouze o dílčí zásah do penzijního systému. Chtěl bych také připomenout, že organizační výbor navrhl jako garanční výbor výbor pro sociální politiku.
Vážené dámy a pánové, vážený pane předsedající, na úvod mi dovolte říct, že zvyšování důchodů SPD dlouhodobě prosazuje a vždy i do budoucna ho budeme podporovat a bude to naše priorita. Jsme rádi, že se konečně lidem zvýší výrazněji důchody a že tady takový návrh je a vypadá to, že bude mít většinovou podporu i od ostatních stran.
Nicméně nesouhlasím s tím, co řekla paní ministryně, a sice že jedinou cestou, jakým způsobem tomu úniku dividend zabránit, je restrikce. To ostatní řeknu při standardním přihlášení.
Tak, prosím všechny kolegy, kteří se hlásí k faktické poznámce, aby dodržovali čas. Prosím, máte slovo.
Já bych chtěl jenom upřesnit tu svou myšlenku ohledně Uberu a Airbnb. Ale primárně z toho celkového nadhledu mně šlo o tu otázku, aby ta platforma danila zisk, který vytvoří z peněz, které získá v České republice. A to považuji za ten velký problém.
Máte slovo, pane poslanče.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi pronést také pár slov k tomuto zákonu, byť se necítím povolán a sociální oblast není mým oborem, přesto v rámci omluvy kolegyně Aulické Jírovcové mi dovolte, abych tady řekl také stanovisko klubu KSČM k této problematice. Musíme říci, že my tento návrh podpoříme.
Já vás, pane poslanče, na chvilku přeruším a požádám sněmovnu o klid. Pokud, kolegové, kolegyně, diskutujete jiné téma, než je téma novely zákona o důchodovém pojištění, prosím v předsálí a nechte jednotlivé poslance a poslankyně hovořit v důstojném prostředí. Pokračujte prosím.
Čili v prvé řadě chci říci, že klub KSČM tento návrh podpoří, byť musím říci, že jej považujeme, řekněme, jako dílčí. Dílčí zlepšení situace našich důchodců. Já si myslím, že zde není nikdo, kdo by byl ochoten připustit, že důchodci si žijí nad nějaký svůj standard a že si nezaslouží přidat. Tady chci jasně upozornit, že klub KSČM v tom základu prosazuje, aby pevná část důchodu odpovídala zákonné výši životního minima. Jinými slovy, mnoho důchodců nedosahuje ani v té základní výši životního minima. Uvědomme si, co to je, žít za životní minimum. Je to silně zjednodušení, ale asi víme, k čemu mířím. Kdyby tento návrh přišel před deseti lety, tak to je to řešení určitého srovnání tady těchto. Jinými slovy, aby to dorovnání bylo razantnější pro tu skupinu, která dneska je 75 a nahoru. Tady ty nůžky, které jsou rozevřeny, zůstanou rozevřeny neustále pouze u té nejstarší skupiny a ta už není přímo závislá mnohdy na této dávce, protože již díky věku a zdravotnímu stavu pobírá i další příspěvky.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já také rozumím potřebě a schvaluji potřebu zlepšovat finanční situaci stávajícím důchodcům.
Dámy a pánové, ještě jednou. Bylo tady toho řečeno hodně, takže já se omezím věcně, abych znovu na základě té debaty, aniž bych tedy oslovovala už jednotlivé předřečníky, vysvětlila, o co v tom předkládaném návrhu novely jde. Já jsem si připravila takový koláč, který vlastně ukazuje - potvrzuje slova i některých opozičních poslanců - jak je strukturován tento účet. Co je podstata? To je jediné, co chceme. My chceme, aby ty peníze bylo možné převést do státního rozpočtu tak, jako se převáděly od roku 2011 pravidelně. Tím se stanou součástí státního rozpočtu a bude o nich rozpočtováno v rozpočtu roku 2019, takže o tom bude debata. Samozřejmě teď vázat v tomto zákoně nějakým způsobem převedení těchto peněz, to se nedělalo nikdy od roku 2011, tak proč to máme dělat teď. Použijí se v souladu s prioritami této vlády.
V té větě, že je to na úhradu schodku, je ten vtip, paní ministryně. To dává logiku. Nedává to logiku v době, kdy je ten účet v přebytku. Tím znovu říkám, nikdo vám nebrání zvýšit důchody, pokud je to vaše prvořadá priorita, ale pak si na to musíte ušetřit ve své vlastní spotřebě a nesahat do peněz, na které sahat nesmíte, když je účet v přebytku. Vy si prostě tuhle zarážku, která je tam logická a byla tam dávána promyšleně, aby ty peníze nebylo možné použít v době mimořádné hojnosti, aby nebylo možné převést je do rozpočtu, protože ona ta hojnost nebude trvat vždycky, tak proto tam ta zarážka je, a vy se jí chcete zbavit a chcete ty peníze prostě utratit. To jsou prostě peníze na vaši vládní spotřebu.
Děkuji. Pan poslanec Ferjenčík stáhl svoji faktickou poznámku. Nikoho dalšího do obecné rozpravy přihlášeného nemám. Hlásí se do ní pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo.
Potřebuji pět minut před závěrečným hlasováním na poradu klubu.
Po závěrečných slovech, pane předsedo, nebo teď hned? Nemá. Paní ministryně?
To je sice možné opatření, možná záležitost, možná se na ní shodneme, ale shodneme se určitě také na tom, že je to pouze technikálie, která v žádném případě příští důchody nevyřeší. Souhlasím tady se svými předřečníky, že v rámci tohoto opatření takovou salámovou metodou trošku měníme poměr mezi zásluhovostí versus rovnostářským přístupem k důchodům. Ono to není černobílé.
To byl poslední přihlášený do rozpravy. Ptám se, kdo se ještě hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Závěrečná slova? Paní ministryně má zájem, pan zpravodaj také bude mít zájem. Dobře, tak paní ministryně má závěrečné slovo.
Nicméně... a proto právě musí a bude následovat opravdu seriózní debata nad všemi parametry tak, abychom připravili důchodovou reformu, která snad, a doufám, že se nám povede nastartovat taková, která přesáhne minimálně jedno volební období a zůstane pro všechny naše občany do budoucna. Proto ale dotaz, nebo několik dotazů směřovalo proč, nebo jestli je rozumné přistoupit k těm dílčím krokům. Domníváme se, že je to naprosto rozumné, protože i když v průběhu času byly nastaveny valorizační mechanismy a výpočet důchodu tak, aby odpovídal nebo kopíroval vývoj ekonomiky, pořád je více než třetina důchodců, zejména starobních důchodců, kteří mají důchod nižší než 11 tisíc korun. Z toho důvodu si myslím, že ten krok, zastavit to rozevírání nůžek, je v tuto chvíli správný. Samozřejmě v návaznosti na tento krok, na navýšení základní výměry a na navýšení o tisíc korun u důchodců, kteří dovrší 85 let, musí přijít opravdu seriózní debata o důchodové reformě. Základní teze samozřejmě máme připraveny. Určitě se podíváme na vyloučené a náhradní doby. Jsem připravená samozřejmě o všech těch připomínkách a návrzích v průběhu doby diskutovat a budu je považovat za velmi cenné. Děkuji vám moc.
Pan zpravodaj se závěrečným slovem.
To jste zaznamenal. A já jsem ve své důvodové zprávě upozorňoval, že některá opatření budou a mohou mít významný dopad na výdajovou stránku státního rozpočtu České republiky, a proto jsem předpokládal, že někdo navrhne návrh na přikázání rozpočtovému výboru.
Jednání jsme přerušili v okamžiku, kdy byla ukončena obecná rozprava a zazněla, respektive nezazněla, závěrečná slova. Všechny jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Budeme hlasovat o zamítnutí předloženého návrhu. Kdo je proti? Nejprve se budeme zabývat návrhem na přikázání garančnímu výboru. Organizačním výborem byl jako garanční výbor navržen rozpočtový výbor. Ptám se, zda někdo navrhuje nějaký jiný výbor jako výbor garanční. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o přikázání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Konstatuji, že předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh k projednání ještě jinému výboru. Ano, paní poslankyně Pekarová Adamová se hlásí.
Já myslím, že vzhledem k tomu, že to souvisí s důchody, tak bychom to měli projednat ještě ve výboru pro sociální politiku.
Je zde prosím ještě nějaký jiný návrh na přikázání výboru? Jde o to, aby se předloženým návrhem zabýval také výbor pro sociální politiku. Kdo je pro? Návrh nebyl schválen. Neschválili jsme tedy projednávání v žádném dalším výboru. Návrhem se bude zabývat pouze rozpočtový výbor jako výbor garanční. Konstatuji, že v rozpravě nezazněl návrh na zkrácení nebo prodloužení lhůty, takže končím prvé čtení a projednávání tohoto bodu. Otevírám bod číslo Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Lubomír Metnar.
Děkuji.

Cílem předloženého návrhu je vytvořit podmínky pro vyšší efektivitu a operativnost státní a zahraniční služby i státní správy jako celku. Přiblížím vám navrhované změny. Změna úpravy výběrových řízení o otevření výběrových řízení na jednotlivé kategorie představených širšímu okruhu osob. Prvních kol se oproti současnému stavu budou moci zúčastnit v zásadě všichni zaměstnanci v organizačních složkách státu splňující příslušné předpoklady. Druhých kol pak v zásadě všichni zaměstnanci a další osoby z veřejného i soukromého sektoru splňující příslušné předpoklady, zejména určitý typ a délku praxe. Dále se zavádí pravidlo, že na obsazení volného služebního místa náměstka pro státní službu, státního tajemníka, vedoucího státního úřadu, náměstka pro řízení sekce, ředitele sekce a personálního ředitele sekce pro státní službu se koná výběrové řízení vždy. Další změna spočívá v tom, že osoba, která vykonávala státní službu na služebním místě představeného, se po ukončení výkonu státní služby na tomto služebním místě považuje po dobu tří let za osobu, která splňuje předpoklady pro účast ve výběrovém řízení na obsazení služebního místa představeného na stejném nebo nižším stupni řízení.
Pane ministře, omlouvám se.
Děkuji vám, pane předsedající. Další, úprava systému hodnocení. Jako opravný prostředek proti služebnímu hodnocení budou většině státních zaměstnanců sloužit námitky. Posiluje se též úloha bezprostředně nadřízeného představeného při služebním hodnocení. Nově se bude hodnocení vysoce postavených představených projednávat se služebním orgánem. Provedení služebního hodnocení bude rovněž možné delegovat na představené, čímž dojde k odbřemenění služebních orgánů. Další změna. Možnost odvolání představených i v případě dosažených dostačujících výsledků služebního hodnocení. Další navrhovaná změna. Omezení počtu oborů státní služby pro služební místo státního zaměstnance. Další upřesnění a navrhovaná změna. Povinnost vykonat úřednickou zkoušku při změně oboru služby.